Eviduji žádost o vaše odhlášení. Já vás tedy všechny odhlásím. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro životnímu prostředí jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru, ale zazněly zde návrhy na přikázání hospodářskému výboru a výboru pro regionální rozvoj. Nevidím. V tom případě budeme hlasovat. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že tento návrh byl schválen. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán ještě dalším výborům, a to hospodářskému a výboru pro regionální rozvoj.
Z pověření vlády předložený návrh uvede pan ministr životního prostředí Richard Brabec.
A nemá jasno v tom, jestli náš spojenec je Irák, nebo Írán, jestli to je Izrael, nebo Írán, jestli to jsou USA, nebo Írán. V těchhletěch záležitostech vůbec nemáte jasno! Starejte se o to, o co máte, pánové ministři - průmyslu, pane ministře zahraničních věcí! Investujte do lidí.
Děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji. S faktickou poznámkou se hlásí pan zpravodaj.
Takže není to povolení ke stavbě. To není úplně přesně. Děkuji za pozornost.
Protože já jsem opravdu nečekal, že to bude tak bagatelní. Takže jednou byl využit institut podpisové listiny. Místní příslušnost. Ano, z logiky věci a ze selského rozumu máte pravdu. A já vám ty judikáty rád ukážu. Jsou to judikáty Evropského soudního dvora, který opakovaně judikoval, že místní příslušnost je nemožná - ji stanovit. Dokonce prohrálo v tomto sporu i Německo. I silné Německo jako čistý plátce Evropské unie prohrálo ve sporu týkajícím se místní příslušnosti. Těch judikátů je několik. Takže je velmi těžké až nemožné v této chvíli chtít nějakou výjimku, ve chvíli, kdy tato záležitost je opakovaně judikovaná Evropským soudním dvorem. K panu kolegovi Klánovi vaším prostřednictvím.
Já vám také děkuji. Eviduji tři faktické poznámky. První vystoupí pan předseda Stanjura, připraví se pan poslanec Zahradník.
Mě by spíš zajímala ta opačná statistika. Druhá poznámka. Jsme přece plnoprávným členem. Máme šanci podávat návrhy na změnu pravidel, pokud je nepovažujeme za logická a správná.
Nikoho nevidím. Není tomu tak. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Přihlášeno je 156 poslankyň a poslanců, pro návrh 124, proti nikdo. V obecné rozpravě zazněl návrh na zkrácení na projednávání o 30 dnů. Nyní tedy zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zkrácení lhůty na projednávání na 30 dnů, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas a lhůta na projednávání byla zkrácena o 30 dnů. Otevírám další bod dnešního jednání a tím je Můžete vystoupit buď s přednostním právem, nebo s procedurálním návrhem.
Přestože jsem ho zahlédl před nějakou chvílí tady v sále, tak v tuto chvíli tady není. Takže pokud bude zájem, aby ten bod mohl pokračovat, tak jako předseda výboru bych případně podal návrh na to, abych byl ustanoven pro tuto dobu pro toto čtení zpravodajem zákona, abychom Sněmovnu neobírali o drahocenný čas.
Zpravodaj jest přítomen, ale je mimo sál. To znamená, mohu navrhnout přerušení jednání. V tom případě přerušuji jednání na 3 minuty.
Pokud samozřejmě budu reagovat na kolegy Stupčuka a Filipa, vaším prostřednictvím, určitě si budeme i ve výboru dávat pozor na to, abychom míru těch nových povinností jak koncipientů, advokátů, ale i oprávnění komory, aby to bylo vyvážené. Nicméně na druhou stranu, byly tady v minulosti některé případy porušení zákona, porušení nějaké kárné odpovědnosti a povinnosti. Jenom ještě dodávám, že ty zákony, které se týkají profesních komor, to není jenom tento zákon, ale jsou často předkládány cestou poslaneckých návrhů zákonů. Samozřejmě povedeme i diskusi o tom, jak dlouhou má mít advokát praxi pro to, aby školil koncipienta.
S faktickou poznámkou... procedurální návrh.
Já dávám procedurální návrh na přerušení projednávání tohoto tisku do přítomnosti ministra spravedlnosti. Děkuji.
Dobře, děkuji. Vzhledem k tomu, že se jedná o procedurální návrh, tak o něm dám hlasovat bez rozpravy. Přivolám kolegyně a kolegy z předsálí. Pro pořádek zopakuji procedurální návrh. Budeme hlasovat o přerušení projednávání tohoto bodu do přítomnosti ministra spravedlnosti pana ministra Pelikána. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Tento procedurální návrh byl zamítnut a my budeme pokračovat v projednávání. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Grospič. Prosím, pokračujte.
Čili chci znovu zdůraznit, že rozumím důvodům předkladatelů na předložení tohoto zákona. Vzhledem k tomu, že však výkon advokacie má veřejnoprávní charakter a advokátní komora plní řadu úkonů, které jsou i ve veřejném zájmu, to znamená, v některých ohledech zde vykonává úkony, které mohou vykonávat i orgány veřejné správy, veřejnoprávních korporací či jiné stavovské komory, vnímám trošku ten zákon o advokacii jako střet zájmů mezi různými stavovskými komorami, zejména notáři a advokáty, ale i na druhé straně třeba soudními exekutory. Čili jsou zde zřejmě osvojená stanoviska, zejména advokátní komory.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo.
Není tomu tak, podrobnou rozpravu končím. Není tomu tak. Pan zpravodaj také ne. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a budeme pokračovat v našem jednání, a to body z bloku prvních čtení. Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali v pátek 20. ledna, kdy jsme ukončili obecnou rozpravu.
Dámy a pánové, já už jsem minule prosila, jestli by mohl být přítomný při projednávání tohoto bodu pan ministr vnitra Chovanec. Na jedné straně se v té novele tohoto zákona ubírá pravomoc Policii České republiky a myslím si, že by si k tomu měl své pan ministr vnitra říci.
Jde o procedurální návrh. Počet přihlášených se ustálil. Zahájil jsem hlasování číslo 298 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Z pověření vlády předložený návrh uvede pan ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. S přednostním právem se hlásí paní poslankyně - Ne. Můžeme tedy zahájit jednání. Požádám pana ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka, aby z pověření vlády České republiky uvedl tento tisk.
Vláda proto navrhuje zrušení předmětné právní úpravy, aby tato právní regulace již negativně nedopadala na podnikatelský sektor v oblasti exportu do dané destinace. Po zrušení zákona budou moci čeští podnikatelé, stejně jako již nyní mohou podnikatelé v jiných členských státech, vyvážet do předmětné oblasti zboží nepodléhající kontrolním režimům volně a v případě zboží podléhajícího kontrolním režimům za podmínek stanovených unijním právem. Závěrem bych vás chtěl požádat o podporu tohoto materiálu, abychom mohli společně prosadit pomoc českému exportu do tohoto teritoria.
Pane ministře, máte slovo.
Chtěl bych připomenout, že v roce 2015 přijaly Čína, Francie, Německo, Ruská federace, Spojené království, Spojené státy americké a Evropská unie a také Írán společný komplexní akční plán, který byl přijat také rezolucí Rady bezpečnosti OSN 20. července 2015, a v souvislosti s touto uvedenou rezolucí Rady bezpečnosti, to byla rezoluce 2231, byla ukončena izolace Íránu v jaderné oblasti. Tam šlo o něco jiného. Jde o výlučně mírový charakter íránského jaderného programu, ve kterém my chceme participovat.
A já budu opravdu velmi stručný v zájmu toho, aby se dostalo i na ostatní kolegy a nebyl jsem jenom já tím šťastným, na jehož body se dneska dostalo. Evropa tímto směrem jde už nějakou dobu. Dokonce některé státy jsou ještě podstatně aktivnější a razantnější. Například Francie, o severských státech ani nemluvě. A musím říct, že se také poměrně zásadně snížila v tu chvíli jejich spotřeba. To je asi ta hlavní část. Tady už ta debata byla. Jsou tam různé návrhy na změkčení těch cílů. A připadalo by nám trošku anachronismus, abychom tam stanovili cíle nižší než ty, které jsou už v těch uplynulých letech dosahovány. Češi jsou dneska na špičce recyklace těchto surovin. Ale my bychom rádi drželi ty podle našeho názoru nepříliš ambiciózní cíle v těch jednotlivých komoditách, které už jsou dnes splněny.
Děkuji panu ministrovi Richardu Brabcovi za jeho úvodní slovo.
To je jenom takové entrée. Jinak pan ministr zde hovořil o projednávání jak ve výboru, tak s připomínkami.
Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Jako první se do obecné rozpravy přihlásil pan poslanec Jan Zahradník. Jinou přihlášku do obecné rozpravy ve druhém čtení zatím nemám.
Nejprve bych tedy připomněl to, že tento zákon má dvě části. Jednak ta mediálně zmiňovaná, mediálně často skloňovaná část týkající se plastových tašek a povinnosti tyto tašky zpoplatnit. Možná by asi mělo zaznít, že jsou i státy, kde si tuto regulaci jsou schopni sami občané nějak zajišťovat tím, že si na nákup berou nějakou síťovou nákupní tašku a plastové odnosné tašky pak nevyžadují. Čili tady já tomu vyslovuji podporu. On si to ten prodejce té elektroniky nebo nějakého sportovního vybavení tak nějak do té ceny samozřejmě započítá. Pak je tady otázka druhá a to je otázka přílohy č. 3, která definuje požadovaný rozsah recyklace a celkové využití obalového odpadu. Tady bych chtěl opět polemicky k panu ministrovi, který celkem používá jasné argumenty, když říká, že my ty limity vlastně plníme.
Pan ministr velmi dobře ví, o čem mluvím. Vy sám osobně jste mi slíbil, že tam bude všech deset staveb, před projednáváním tohoto zákona. No dobře, tomu ještě bych rozuměl, že to není v jednom nařízení vlády.
Nyní vystoupí pan poslanec Jan Zahradník a připraví se pan poslanec Josef Uhlík. Dnes s náhradní kartou číslo 15 bude hlasovat pan poslanec Radim Fiala. Nyní tedy žádám pana poslance Josefa Uhlíka s jeho faktickou poznámkou. Nyní tedy řádně přihlášený pan poslanec Urban.
Naši zemi jistě čeká modernizace jednotlivých odvětví. Ale i kdyby se naplnila jakákoli vize, i když nakonec myslím, že to bude muset být nějaká, na které se dohodneme, která bude rozumná, hospodářsky výhodná, přinese zlepšení životního prostředí a bude sociálně únosná, tak i kdyby to byla jakákoliv, tak bude bez debaty vyžadovat velmi zásadní investice do energetiky. A jakoby ve stínu jsou investice v energetice. Ony probíhají, ale probíhají velmi těžce. Víte, jak dlouho trvá vyměnit 200 kV na 400 kV ve stejné trase? Jak jsme se svázali do nějakého kozelce nebo do nějaké svěrací kazajky pravděpodobně trochu sami s přispěním Evropské unie? Dovedete si představit, co by to znamenalo, stavět nějaké nové trasy? To je pro každého téměř nepředstavitelná záležitost.
Pan ministr zahraničí.
Někdy mi připadá, že se snažíme být tady papežštější než papež. Protože já jsem tady schválně na začátku řekl, kolik zemí podepsalo dohodu, která je dokonce posvěcená rezolucí Rady bezpečnosti. Spojené státy, Rusko, Čína, Francie, Evropa, Spojené království - tyto země prostě udělaly deal, který má pro nás zásadní význam. A zdá se mi, že úplně není jasné, v čem ten význam je. Ten význam je v tom, že my dnes máme kontrolní mechanismy, díky kterým víme, že Írán nebude vyvíjet atomovou bombu. A když se budete zabývat těmi zprávami, tak dnes ty zprávy všechny říkají, a já jsem se s tím opravdu seznamoval, že Írán své závazky v této oblasti plní. Takže my tu jistotu skutečně máme, ne že ne! My ji dnes máme. Myslím si, že každý, kdo se bude seznamovat s těmito posudky, tak prostě dojde k závěru, že pro nás to má velký smysl. A pro mě prostě všechny země, které jsem vyjmenoval, jsou podepsané na té dohodě a tu dohodu jen tak nikdo nezmění. Jsem si tím velice jistý. Protože její význam pro nás je dneska obrovský. Takže my jsme skutečně dnes kontrolně vybaveni velmi dobře a platnost té dohody nám prostě zaručuje určitou stabilitu vývoje, partnera, který dodržuje závazky. Takže to je náš zájem, aby se ta dohoda držela. Já jsem ji podporoval právě proto. Toto je moment stability v dnešním neklidném světě. Myslím si, že v řadě věcí bych byl rád, kdybychom byli v tomto trpěliví. Nemá to smysl. A na mě to opravdu působí dojmem, a je to něco, co se v naší zemi často vrací, to, že jsme opravdu papežštější než papež. Ale já samozřejmě vím, že politické názory mohou být různé, to respektuji, ale tady potřebuji silně říct, že tohle je náš zájem, je to náš zájem z řady hledisek, a měli bychom to ctít.
S faktickou poznámkou pan kolega Chalupa.
Tak si vzpomeňte na svoje slova. Takže nějaké vaše argumenty o tom, že Rada bezpečnosti je parta prímových lidí, kterým všichni věříme, jsou naprosto scestné! Rada bezpečnosti se chová vůči Izraeli naprosto stejným způsobem, jako se chová vůči Izraeli OSN. To za prvé. Zpochybňujete, páni ministři, to, že poslanci Poslanecké sněmovny mají legitimní právo na projednávání návrhu zákona v řádných lhůtách? Co si to dovolujete? Co si dovolujete tady vůbec zpochybňovat to, že někdo podle jednacího řádu uplatní veto za dva poslanecké kluby, a kritizujete tady za to někoho? Vy jste tady neseděli v minulém volebním období? Možná mezi těmi inženýry je celá řada lidí, kteří skutečně jsou dobří ve svém oboru. Já jsem za to ráda. Ale prosím pěkně, tady se bavíme o bezpečnosti. Tady se bavíme o věcech, které jsou velmi silně spojeny s tím, co se v tom mezinárodním prostoru v tuto chvíli děje. Vy říkáte: Byl tady návrh Komunistické strany Čech a Moravy. Ano, byl. Před půl rokem. Před půl rokem nebylo nikomu jasné, jakým výsledkem dopadnou americké volby. Já jsem nebyla ve Washingtonu jako Ivan Gabal, takže nemám informace o tom, co tam kdo říkal. Takže žádné papežštější než papež. Já si myslím, že by se pánové ministři, jak pan ministr Mládek, tak pan ministr zahraničních věcí Zaorálek, více měli věnovat ekonomické diplomacii v tom slova smyslu, aby naše ambasády, které jsou v zanedbaném stavu, v žalostném stavu, některým diplomatům skutečně padají ne rezidence, ale zastupitelské úřady, kde by se měly konat schůzky, mítinky, kde by se měla odehrávat ta ekonomická diplomacie, tak ty jim padají na hlavu. Pane ministře Zaorálku, byl jste se podívat na naší ambasádě v Bagdádu? Proč není vaší prioritou Irák? Proč je jím Írán? Mojí prioritou je Irák! Při nedávné misi jsme tam posílali chirurgický tým. Vzpomínáte si i na tu debatu, kdy jsme tady hovořili o tom, že k tomu chirurgickému týmu ještě v budoucnu přibudou ženisté. Myslím si, že někteří kolegové z výboru pro obranu se byli i v Iráku podívat. Proč není prioritou Ministerstva zahraničních věcí Izrael? Proč není prioritou Ministerstva zahraničních věcí Irák? Skutečně se chceme do toho období vrátit? A tady skutečně se nebavíme o tom, že se budou někde prodávat automobily nebo že se někam budou vyvážet nějaké zemědělské produkty! Tady se bavíme o tom, že dáváme prostor někomu, kdo může mít jádro, kdo může skutečně to jádro použít proti naší civilizaci! A tak jak to tady správně říkal pan kolega Soukup, ty tendence tady jsou, ne že ne. A pokud říkáte, že vlastně je všechno v pohodě a že americká administrativa nezmění svůj názor... Já, jestli se nepletu, a prosím když tak, aby kolega Soukup na to reagoval, to, co tady popisoval, se odehrálo tento týden! Tuším, že to bylo včera nebo předevčírem. Ta zkouška.
Faktická poznámka pana poslance Gabala, Šarapatky, Grospiče a Rujbrové. Musím dát nejdřív přednost, paní poslankyně, elektronickým přihláškám k faktickým poznámkám.
Děkuji, pane předsedající.